A politika je o symbolech. Tak já vás o tento symbol prostě prosím.
A ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.
Děkuji. Jakkoli jste, pane ministře vnitra, začal tím, že nesouhlasíte s tím, co jste řekl, tak jste v podstatě má slova potvrdil. Já také nesouhlasím s tou směrnicí a podporuji vládu České republiky, že se obrátí na soud, to je fér. Strašit patnácti měsíci je trochu úsměvné. Tady by byl vážný důvod rozhodnutí soudu. Pokud vím, je vaše vláda poměrně ve skluzu v implementaci evropských norem a slunce stále vychází a stále jsme členy Evropské unie. Ten argument, který vyvolal tolik emocí, je jeden jediný: že tohle nás může před tou směrnicí ochránit. A to prostě není pravda.
Nemám žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ano. Pane předsedo, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená střelecká veřejnosti, velmi stručně na závěr. Myslím, že to je přiměřené tomu, že se bavíme o novele ústavního zákona, a že snad nikdo nemůže říct, že bychom to nebrali dostatečně vážně a že by nezazněly všechny argumenty pro i proti. Na začátku bylo řečeno, že máme k dispozici, a to všichni, analýzu Parlamentního institutu. Já bych vám možná doporučil si ji přečíst. Já jsem to udělal. Vystoupení, která tady zaznívala, byla v podstatě dvou druhů. Optimisticky a negativně. Jeden z předřečníků tady říkal, že ničeho nedosáhneme, že něco nalháváme voličům, že je tam falešná a prázdná argumentace. Tak to si myslím, že posoudíte jednak vy sami svým hlasováním a posoudí to i veřejnost, protože všechna ta vystoupení velmi bedlivě sledovali nejenom lidé tady na galerii, ale i tam venku. Pokud někdo říká, že je to součást předvolební kampaně - no volby se blíží, to je pravda. A možná to je součást předvolební kampaně, možná že to tak někdo má. Je to něco špatného? Ať tedy voliči vědí, co si jejich zástupci v parlamentu myslí, ať vědí, jak hlasují. Na tom přece není nic špatného.
Pan ministr zahraničí Zaorálek podle mých informací byl interpelován několika členy Rady Evropy, co to má znamenat. Myslím si, že jsme si udělali docela hezkou ostudu. A pan ministr zahraničí Zaorálek - nejsem schopen ho přesně citovat, ale trochu se v tom kroutil a říkal, že to projedná, že se pokusí zjednat nápravu. Stejně irelevantní by byla vaše volba jakéhokoliv našeho kolegy. Zatím jediné, co jsme získali, je ostuda České republiky v Radě Evropy. Na příští schůzi vám rád předložím interpelaci rozhořčených delegátů Rady Evropy z civilizovaných zemí. Navrhuji proto přerušit bod volby člena Rady Evropy do té doby, než se vrátí pan ministr zahraničí a pan předseda Poslanecké sněmovny, kterého požádám, aby se paní poslankyni Zelienkové omluvil a aby jí Poslanecká sněmovna uhradila její náklady, které věnovala na výkon svého právoplatného mandátu. A dovoluji si vám doporučit, abyste neprohlubovali tu ostudu, kterou už jste udělali. Děkuji za pozornost.
Dáváte tedy procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, pane předsedo? Návrh tohoto procedurálního bodu na přerušení tohoto bodu do návratu ministra zahraničních věcí a vysvětlení celé situace - rozumím tomu dobře? Tento návrh byl zamítnut. Eviduji tři faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Respektuji to, co tady řekl. Je dobře, že to řekl na mikrofon pro paměť nás i budoucích generací. A jenom bych chtěl připomenout, že to byl právě pan Kalousek, který tady mnohdy s velikým patosem prohlašoval, že tato Sněmovna je suverén. Prosím, zůstaňme u toho. Tato Sněmovna o něčem rozhodne, bude to tak. Dokud to tady nebude ocitováno a právníkem zdůvodněno, tak to prostě je nějaká informace, kterou mohu, nebo nemusím brát v úvahu. Takže zůstaňme u toho, že tato Sněmovna je suverén a tato Sněmovna, poslanci České republiky rozhodnou o tom, zda něco bude, nebo nebude.
Děkuji.
A prosím vás, jestli si někdo udělal ostudu, tak v mých očích ona sama. Přestože věděla, že demokraticky ten mandát nemá, tak tam jela a vystupuje opět za nás. Tak jestli si někdo ostudu udělal, tak ona sama.
Děkuji.
Neznám zakládací listiny Rady Evropy. Ale tak jak nám to tady pan kolega Kalousek přednesl - chápu to dobře, že paní poslankyně Zelienková bude vykonávat svůj mandát až do ledna příštího roku, přestože už nebude členem této Sněmovny?
Dámy a pánové, tato Sněmovna je nepochybně suverén. V legislativě, která se týká výlučně České republiky. Tam, kde jsme podepsali nějaké mezinárodní smlouvy, tak jsme suverén jenom do té míry, dokud tyto závazky neporušujeme. Protože když uzavřu nějakou dohodu, tak už nejsem suverén, pak už prostě musím rozhodovat tak, jak jsem se dohodl a podepsal s těmi partnery. Samozřejmě jste suverén teď, abyste to odhlasovali. Jinými slovy, doporučil jsem to přerušení, neprošlo. Odhlasujte si Šrámka. Hodně štěstí, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji. Nejprve paní poslankyně Dobešová, pak pan poslanec Plzák.
Já bych jenom chtěla poznamenat jednu věc. To je pravda. Ale nevím, jestli výklad je ten, že když Sněmovna odvolá toho svého poslance, jestli i v tomto případě ten mandát trvá. Protože OBSE nikdy nezasahuje do složení delegací vlastních zemí. To je rozhodovací pravomoc té dané země. Oni jenom potvrzují mandát, který přesahuje volební období, a to o půl roku, protože tam jsou určité souběhy.
Velice stručně. Od pana kolegy Kalouska tady zaznělo dvakrát jedno důležité slovo - z politických důvodů. Protože já nevím, jaký dopis napsal náš předseda pan Hamáček a jestli v něm uvedl, že paní poslankyně Zelienková byla vyměněna z politických důvodů.
Nyní pan poslanec Kalousek.
Prostě pouze vím, jak zní zakládací listiny Rady Evropy. A vím, že pan ministr Zaorálek netvrdil, že je to podle pravidel a že Sněmovna je suverén. A že se to pokusí projednat a zjednat nápravu. Vy byste to mohli vědět taky. A já vás nenutím k ničemu jinému, než abyste své rozhodnutí, které pokládám za ostudné, ale je to můj názor, prostě odložili. A pokud se zjistí, že se mýlím, abyste ho potvrdili pak.
Děkuji.
Dneska Evropská komise říká, že je výborná Litva, že přijala víc jak polovinu potřebného počtu migrantů. Je cílem pomoci zasaženým zemím, že vytvoříme systém, který nebude fungovat? Bude na oko? To přece není smyslem Evropy. Smyslem Evropy je společná obrana, smyslem Evropy je bezpečně cestovat napříč kontinentem. Nezměnila by vůbec nic. Také není pravda, že o té směrnici na konci proti ní hlasoval pouze Chovanec a Kaliňák. Lucembursko opět ale bohužel z důvodu, že byla málo přísná. Ty ostatní země hlasovaly proti . Na druhou stranu Slovensko nám v rámci předsednické země pomáhalo alespoň s kosmetickými úpravami té směrnice. Například se nám povedlo z té směrnice vyhodit zákaz, aby třeba studenti zemědělských škol mohli mít zbrojní průkaz, protože studenti zemědělských škol, kde jsou honitby, by prostě neměli přístup ke zbrani. I to v té směrnici bylo. Víte, celá ta směrnice je absurdní v jedné věci. Ukažte mi prosím pěkně jeden jediný teroristický čin na území Evropy, který byl spáchán s legálně drženou zbraní. Ten, přátelé, neexistuje. Dnešní změna ústavního zákona je signálem České republiky, že si vážíme držitelů zbraní, které ty zbraně užívají v souladu se zákonem, že nechceme odzbrojovat vlastní lidi v době, kdy se zhoršuje v Evropě bezpečnost. A přátelé, tady zazněla informace o tom, že monopol na zajištění bezpečnosti má mít stát. Ale demokratický stát se nebojí svých občanů a nebojí se jim svěřit zbraň do ruky. To se vždy bojí stát totalitní. Tento demokratický stát se svých občanů nebojí a z tohoto důvodu předkládáme tento návrh změny zákona.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ta ochota tady je. Legislativu máme. Já sám jsem legální držitel tří zbraní. Kdybych si chtěl zítra koupit čtvrtou, tak si půjdu koupit čtvrtou i bez toho, že by tady byla tato Ústava. Takže ta ochota tady je a nic se na ní nezmění. Mně, pane ministře, upřímně řečeno je nejvíc líto těch tisíců férových, poctivých lidí, kterým se ta směrnice nelíbí. Nelíbí se jim stejně jako mně. A je mi líto, že jste je dokázal přesvědčit, že tato ústavní novela dokáže cokoli změnit na implementaci evropské směrnice do našeho právního řádu. Ať už se tomu budeme, nebo nebudeme bránit, tato ústavní novela na tom nezmění vůbec nic. A dělal jste to proto, protože jste v té práci při vyjednávání selhal. Tak jsme tam museli jezdit sami. Vlády, ve kterých jsem měl tu čest se účastnit, tohle prostě běžně dělaly. Domnívám se, pane ministře, že vy jste nic takového nedělal, a potom prostý nesouhlas na Radě a odkázání na argumenty expertů, to už je pozdě. Vy jste ve své práci selhal. Povedlo se vám to dokonale. Ale když jsem se ptal, v čem pomohli, tak to nikdy nebylo v tom, že by cítili nutnou potřebu u svého ústavního práva nosit zbraň. Vždycky to bylo jejich pevné přesvědčení, že když tu novelu přijmeme, tak tím odvrátíme riziko implementace té směrnice. A to prostě není pravda. To já prostě udělat nemůžu. Tato novela Ústavy nezmění vůbec nic na procesu implementace evropské směrnice o zbraních.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Velice lituji, že tento příspěvek předkládám až dnes. Byl jsem o něm informován včera, jsem ministrem financí měsíc, ale to mě neomlouvá a velice se omlouvám, že tento závažný příspěvek, protože se jedná o velice významné cifry, které jsou ve správě státní pokladny, vám přednáším právě dnes. Pro dosažení nejlepší možné ceny je nutné obchod uzavřít v řádu minut, přičemž v případě korunových operací dochází k vypořádání během několika hodin. Obchody uzavírané v rámci řízení korunové likvidity státní pokladny jsou okamžitě účinné, zákon o registru smluv však stanoví, že smlouva se stává účinnou až dnem jejího uveřejnění. Totéž se týká také řízení likvidity státní pokladny. Znovu se omlouvám, vážené kolegyně a kolegové, že s touto informací přicházím právě teď.
Faktickou poznámku má pan poslanec Vondráček. Prosím.
Samozřejmě také mě mrzí, že ta informace k nám nedoputovala dřív, byla by zřejmě řešitelná.
Prosím, máte slovo.
Není to otázka této verze, kterou teď přijímáme. Netýká se to tedy pouze této verze.
Děkuji.
Budu velmi stručný. U naší školy to znamená půl úvazku, kde musíme najít peníze na mzdy, abychom byli vůbec schopni tomuto zákonu vyhovět.
Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.
Budu velmi stručný. Jen upozorňuji všechny, kteří jsou ještě přihlášeni, že máme zhruba 20 minut na to, abychom tuto novelu projednali a případně schválili. Pokud se tak nestane, víte, jak probíhal včerejší den a dnešní den, je možné, že se na ni už nedostane na této schůzi. Jenom chci velmi stručně zareagovat na to, co říkal pan ministr Pilný. V podstatě budiž projednávání zákona o registru smluv pro všechny mementem, pro ty, kteří se tady sejdou po volbách, že takhle se zákony tvořit skutečně nemají. Ten zákon nás provází v podstatě celé volební období. Byl to jeden z prvních poslaneckých návrhů, který byl podán. Samozřejmě že to měl být vládní návrh. Toto je zcela zásadní norma, která téměř ve světě nemá obdoby. Měl to být vládní návrh, mělo být připomínkové řízení, a ne se takto předhánět, kdo více bojuje s korupcí. A proto nás ten zákon provází celé volební období a proto teď - ani bych neřekl na poslední chvíli, ale skoro už po 12. hodině - zachraňujeme, co se dá, protože v té praxi to způsobuje obrovské potíže. Takže my tady máme dneska před sebou rozhodnutí, jestli alespoň ochráníme některé ty subjekty, které se pohybují na konkurenčním trhu, a v podstatě tento zákon je ničí.
Nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych řekl také několik slov k registru smluv. Nicméně zde řeknu jeden poznatek. To je právě ten kámen úrazu, že tam prostě nejsou. A já prostě jasně budu vždycky říkat, že registr smluv je nástroj kapitalistické konkurence na oslabení pozice národního státu. Je to tak. Co se poté děje? Jenomže já se pak nestačím divit, když tady vystoupí pan ministr financí a říká tyto věci, které měly být už dávno jasné a dávno vyřešené. Jenomže tady je vidět, že se tady vždycky něco schválí, pak se tomu všichni divíme.
Připomenu, že tato Sněmovna již před více než rokem vyškrtla v zákoně o zbraních a střelivu právo vlády odzbrojit své obyvatelstvo v případě války. Byl to nějaký relikt ještě z minulých dob. My říkáme, že občané mají právo i se svou zbraní se podílet na zajištění bezpečnosti své země. Někdo tady říkal, že roste počet zbraní, a tím bude růst riziko jejich zneužití. Taková myšlenka se sice nabízí, ale statistiky ji nepotvrzují. V této zemi skutečně roste za poslední rok počet zbraní a kriminalita obecně i kriminalita se zbraněmi klesá. Mohli bychom jít příklady různých zemí, Švýcarska, kde každý muž, který absolvoval vojenskou službu, má doma automatickou vojenskou zbraň. Ta země není zrovna nebezpečná. Pomohlo to Velké Británii? Vidíme to sami. Jedno se ale Britům dá přiznat: Jsou schopni reagovat velmi rychle na situaci, která tam je. V novinách, nejenom po těch teroristických útocích, ale i po těch tisících útoků, třeba kyselinou. To, že se přijetím této novely ústavního zákona změní rámec pro implementaci této směrnice, je jisté. A v současném platném znění této směrnice je těch výjimek skutečně hodně, takže by se to dalo skoro udělat tak, že se to našich občanů vůbec nedotkne. Ale my víme, že jsou ambiciózní plány na další zpřísňování té směrnice, pak už by se to samozřejmě našich občanů dotklo. Takže samozřejmě není to všelék, není to spasení, ale pomůže nám to. Že se každý může dobře rozhodnout.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji.
Já myslím, že to z jeho strany nebyl záměrný naschvál, ale do těch podkladů, které jsou připravovány. Jestli jsem pozorně poslouchal tuto debatu, přestože byla poměrně dlouhá, tak ani v ní nezazněl žádný návrh na zamítnutí ani vrácení do druhého čtení, stejně tak jako nezazněly žádné návrhy legislativně technických změn a úprav. Tím pádem můžeme hlasovat rovnou o návrhu zákona jako o celku, protože není žádné další hlasování, které by mu předcházelo.
Děkuji.
Poslanecká sněmovna s tímto návrhem ústavního zákona vyslovila souhlas. To samé si vám dovolím doporučit i já a zároveň vás o to prosím.
Děkuji. Táži se, zda je to srozumitelné a můžu dát hlasovat. Je tomu tak. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Už se tak stalo. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.